Pan předseda Kalousek do rozpravy.
Bylo by nestatečné neodpovědět. V letech 2007 a 2009 se bohužel nepodařilo prokázat, že byl porušen jakýkoliv právní titul. Jestliže Zdeněk Bakala se v roce 2010 rozhodl věnovat třem politickým stranám odstupňovaně podle preferencí sponzorský dar, udělal to naprosto transparentně, tak jsme ten dar přijali.
Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji. Vím, že reagujeme na rozpravu. Přece jenom bych to chtěl volat k věci, to znamená k té zprávě, kterou projednáváme.
Prostě já to nikdy nerozdýchám, co se v OKD stalo. Takže taková je někdy pravda. Takže to je výhoda, opravdu říkám, těch stenozáznamů.
Nyní tedy pan předseda Michálek, poté pan předseda Kalousek s faktickými poznámkami. Prosím.
Myslím, že to všichni pochopili. Moje kritika mířila k tomu, od koho jste si ty peníze vzali. A to by každá politická strana měla zvažovat, od koho si ty peníze bere a odkud ty peníze pocházejí.
Reakce je jednoduchá, pane poslanče Hájku. A to jste tady nevysvětlil.
To je v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Ještě bude následovat rozprava podrobná. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Poslanec Luzar se hlásil dříve, aspoň jsem si ho dříve všiml. Prosím, pane poslanče.
Pro informaci si dovolím citovat toto usnesení, má dva krátké body.
Nepočítáme s tím, že bychom dělali žádné rozsáhlé zakázky. Musejí to dělat profesionálové. To není otázka politická. V tomto případě je to otázka celospolečenská.
Přistoupíme k další interpelaci, pravděpodobně poslední. Pan poslanec Karel Rais bude interpelovat paní ministryni Janu Maláčovou.
Několik let je nepřetržitě zajišťována výplata sociálních dávek od známé firmy IT a ta firma se jmenuje OKsystem. Obce se společností OKsystem skončí už 31. 12. letošního roku. Pokud máte k dispozici zdrojové kódy, co brání k vypsání výběrového řízení?
Přečtu omluvu.
Poděkuji také panu poslanci za tuto interpelaci. Asi není žádná novina, že problém IT na Ministerstvu práce a sociálních věcí je velmi problematický již minimálně od dob pana ministra Drábka. Ten poslední, největší informační systém Dávky v tuto chvíli řešíme. Tento rok nás čeká celá řada dalších nových systémů. Už jsme to také minule diskutovali, před týdnem. Třetí cesta je otevřené výběrové řízení na zajištění provozu a rozvoje současných platných OK aplikací. Tam, jak už jsem také minulý týden uvedla, byla zahájena příprava otevřeného výběrového řízení na zajištění provozu a rozvoje stávajících OK aplikací. Máme zajištěnu právní kancelář k přípravě zadávací dokumentace. A po diskuzi variant výběrového řízení bylo rozhodnuto na úrovni resortní kontrolní pracovní komise o využití standardního otevřeného výběrového řízení. V případě významných námitek trhu bude možné veřejnou zakázku zrušit a vypsat znovu. Co se týká vašeho dotazu na kvalifikační dokumentaci, tak provozní, administrátorská, bezpečnostní a uživatelská dokumentace byla dokončena a schválena a v tuto chvíli probíhá zpracování systémové dokumentace, jejíž dokončení předpokládáme na konec února tohoto roku.
Děkuji paní ministryni. Máte zájem o doplňující dotaz?
Takže chápu to dobře, že budete mít tedy v březnu, nebo koncem února zdrojovou dokumentaci od toho informačního systému k dispozici?
Já to mohu, pane poslanče, zopakovat ještě jednou. V podstatě v tuto chvíli tu kvalifikační dokumentaci, provozní, administrátorskou, bezpečnostní a uživatelskou - ta byla dokončena a schválena. A v tuto chvíli probíhá zpracování systémové dokumentace.
A myslím si, že je naprosto nedostatečné, že nám slíbil, že přijde jenom v tomto roce. To znamená asi jednou v tomto roce. My bychom chtěli vědět, aspoň v kterém měsíci to bude, kdy dorazí do Sněmovny na písemné interpelace a vyjádří se k těm problémům, které jsou poměrně závažné. Protože pokud máme 800 tisíc lidí v exekuci, tak to není opravdu věc, která by se měla odbýt tím, že premiér do Sněmovny nedorazí a nevyjádří se k tomu.
Přečtu několik omluv.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Děkuji panu předsedovi Michálkovi za nabídku vystoupit také v jeho bloku, v jeho interpelačním bodu. A myslím si, že v tomto ohledu máme s panem premiérem společné názory, že jsme v souladu, že on se v tomto směru také vyjadřuje s určitými obavami, co by mohla přinést ta současná, velmi silná zelená vlna, která prochází Evropou. Tam dokonce je možno dojít k odhadu dvou až tří bilionu korun, což tedy pak byl tunel, který skutečně byl tunelem obrovským. Nevím, proč se toho obává, zřejmě nechce slyšet nějakou kritiku. Ale pokud je politikem, a navíc politikem v takto vysoké pozici, tak by měl mít v sobě sílu třeba i trošku té kritiky strpět.
Poslanec Ferjenčík do rozpravy.
Každopádně k tomu programu. Kdy konečně tedy můžeme očekávat první finance z lithia. Je to téma, na kterém pan premiér vyhrál volby. Ostatně na těch billboardech stálo: Nenechám ČSSD ukrást lithium stejně jako OKD. A jak tedy na tom pracuje, jak se to v tom jeho programu promítá.
A Česká republika sehrává v jádru významnou roli. Je celá řada variant, jak se to řeší.
Děkuji za slovo. V těchto případech se počítá se stěžejním příspěvkem státu. Jedná se tedy o tyto stavby:
Je to Ministerstvo kultury v tuto chvíli, protože Ministerstvo financí nefinancuje konkrétní stavby.
Pan poslanec má zájem ještě o doplňující otázku.
Myslím si, že to jsou fámy, které jsou spojené s tím, že budeme muset připravit novou formu kofinancování v souladu s víceletým finančním rámcem.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, pěkný podvečer. Rád bych vás požádal o vysvětlení, na základě jakých úvah se vaše vláda, potažmo vaše ministerstvo, mám tím na mysli Ministerstvo průmyslu a obchodu, rozhodlo přijít s ideou sjednocení log všech ministerstev, která by měla údajně získat stejný vzhled, a to v podobě malého státního znaku. Nebylo by vhodnější v tomto případě sjednocení použít, pokud ho považujete za skutečně nutné, velký státní znak, kde jsou vyobrazeny zemské symboly všech částí naší země, tedy Čech, Moravy i Slezska? Domnívám se, že ministerstva jsou tolik důležitými institucemi, které i v rovině symbolické by měly reprezentovat celou společnost a všechny územní celky státu a jejich obyvatele.
Stahuje, dobře, tak v tom případě pan ministr Zaorálek s přednostním právem.
Já jenom řeknu, že prostě trvám na tom, co jsem tady řekl. Což je docela zásadní pro tu naši debatu. Stejně tak prostě trvám na tom, že když tady bylo řečeno, že vláda měla vyhlásit veřejnou soutěž, to se samozřejmě dobře řekne. Dovedu si představit, co by tehdy udělaly odbory a kraj, kdyby to vláda řekla. Dneska se dobře říkají různé varianty, ale já tvrdím, že v tom politickém rozhodování to bylo jinak. Já si pamatuji, když se rozhodovalo o Nové huti, jaká byla obrovská nejistota kolem toho, jestli to vůbec někdo koupí. Není to tak. A taky víte, jak dopadlo Poldi Kladno a podobně. Takže já to říkám jenom proto, že když tady říkám, že celá řada závěrů té komise jsou zjednodušená, tak tady nemá cenu říkat nesouhlasím, nebo tady se nedobereme ničeho. Proto já mám takový požadavek. Takže já říkám za sebe, já bych si přál revizi toho, co bylo napsáno. A to neříkám teď, že bych nějak obviňoval členy komise, myslím si, že dělali, co mohli. Je mi to líto, ale já prostě trvám na těch výhradách, které mám, a přál bych si, abychom dostali odpovědi, které budou přesnější, a aby byla provedena revizní analýza, která na ty otázky, které já jsem vznesl a které stavím jinak, aby na ně bylo odpovězeno.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Luzar. Prosím.
Děkuji. Opět krátké slovo, vaším prostřednictvím k panu ministrovi Zaorálkovi. Ale když se podíváte do té zprávy, pane kolego, zjistíte, že 65 miliard, aniž by tam něco dali, zmizlo. Kde máte ten rozdíl? To je ten základní problém. A ten Bakala nebyl žádný lidumil, že převzal firmu, která byla těsně před krachem, jak by mohlo z té řeči vyznít, ale zcela zřejmě ji převzal proto, aby ji vytuneloval. A finanční podklady jasně dokazují, že tam ta hodnota byla a že ji vytuneloval a odvezl. To je jenom na závěr na objasnění.
Děkuji.
Já musím reagovat. On nám řekl na komisi, že to formuloval lépe. No, neformuloval to lépe! Ta původní formulace, která zavázala kupujícího, že musí vytvořit bytové jednotky, které musí předat nájemníkům, byla jasná. Byla jasná! Proč to ten Sobota škrtl? Ten stát mohl, v uvozovkách, zakleknout na ty majitele a prostě říct, já vám to neprodám, pokud ty byty nedáte! Celá věc OKD jsou byty! O tom to celé je! A nemůžete tady obhajovat, jaké komise a soudní a takhle, prostě ta matematika je jasná a ti občané čekají jasnou informaci od nás, jak je možné, že někdo ukradne 31 miliard! Vloží 800 milionů, získá 32 miliard. To prostě ti občané nešluknou a prostě nám v tomhle směru nikdy věřit nebudou, pokud my něco nezměníme! Oni prostě mají ten selský rozum jako mám já. A my tady můžeme plamenně hovořit a my ten jejich názor nezměníme.
Prosím.
Já chci poděkovat panu poslanci Hájkovi. To nevadí. Já chci poděkovat panu poslanci Hájkovi za to, že připomněl tu větu, na kterou já jsem zapomněl, z návrhu kupní smlouvy, kde měl být závazek, že kupující vytvoří bytové jednotky, které potom prodá nájemníkům. Protože ty bytové jednotky, když nebyly vytvořeny, tak tam nemohly být vloženy. Tam byly vloženy domy s nájemními byty.
Děkuji a nyní pan ministr Zaorálek s faktickou poznámkou.
Ano, tak ještě jednou pokus, protože vy říkáte, že lidé chtějí vědět, kde se to prohrálo s těmi byty. To byla chyba. Ale jinak si neměla šanci stanovovat podmínky. A proč neměla tu šanci? Protože v roce 1996 stát se dobrovolně připravil o většinovou pozici.
My máme koaliční vládu. My jsme tuhle problematiku řešili. A samozřejmě já sám jsem navštívil několik dětských skupin a mateřských školek, protože pro mě dětská skupina je vlastně takovou komplementární součástí péče o děti. Protože zkrátka dneska ti podnikatelé, kteří mají ty dětské skupiny, tak jsou schopni za tři měsíce takovou dětskou skupinu založit, vytvořit, získat veškerá povolení. A samozřejmě u těch mateřských školek, které jsme taky velice pečlivě sledovali, protože v září 2018 jsme vyhlásili dotační titul na mateřské školky, a 600 milionů bylo za 16 sekund pryč. Tak potom jsme to znovu zopakovali a celkově tam šlo několik miliard. A je to samozřejmě v každém regionu jiné. Takže my s tím spěcháme, ale není tam problém, že by... Já jsem se ptal, jaký je převis, paní ministryně Maláčové a ona řekla, že převis nemá. Ostrava Poruba, že jim chybí mateřská školka.
Pokud vím, tak v rámci otevřeného dopisu od ekonoma pana Pertolda byly odhady, že chybí až 14 tisíc míst té předškolní péče. Takže to jednak k té poptávce. Moje otázka je úplně jednoduchá. Kdy to půjde na vládu a bude tam už dohoda mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem práce? Já jsem ráda, že už se vyjasnily rozpory MŠMT a MPSV, ale ten zásadní rozpor byl ve výši příspěvku mezi financemi a MPSV na druhou stranu.
Já nevím, kdo je to pan Pertold, ani nevím, kde to vzal. A samozřejmě paní ministryně Maláčová vehementně prosazuje velký rozpočet z Evropy na její rezort a já nevidím důvod, proč bychom nemohli, když jsme to dostávali z Evropy, proč bychom to nemohli dostávat i v tom příštím období. Žádný problém není, paní ministryně neeviduje žádný převis. Teď jsme se domluvili, že paní Dostálová zjistí ještě možnost využití a přesunu jednotlivých evropských peněz mezi fondy, které nejsou tak čerpány, takže se to řeší a není žádný problém.
Děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, mám zde sadu omluvenek. A nyní pan poslanec Bartoš bude interpelovat ve věci dalšího osudu stavebního zákona.
Vážený pane premiére, já bych se chtěl na vás obrátit ve věci dalšího osudu stavebního zákona. Už v minulém období a vlastně i v loňském roce jsme se všichni shodli, že je potřeba urychlit stavební řízení v České republice. Ostatně digitální poklad, digitální technické mapy, jsme spolu s vašimi poslanci i s ministerstvy dodali, tuto legislativu, už v loňském roce. Ty připomínky k vládnímu návrhu zákona vypořádává Hospodářská komora. To mi přijde velmi zvláštní. Na koho se mají poslanci obracet? V této věci se neděje nic.
A já řeknu příklad takové otázky, kterou jsem dostala písemně, jsem hrubě nespokojená s odpovědí a nemám šanci se dozvědět konkrétní reakci pana premiéra. Je to něco, na co se mě ptají lidé ve třetím stupni invalidního důchodu.
Děkuji.
Já jsem chtěl jenom připomenout, že neprobíráme pouze tu interpelaci, ale i odpověď pana premiéra. Součástí toho by mělo být, že i navštěvuje jednání Poslanecké sněmovny, kde má odpovídat na dotazy poslanců. Premiér státu je přece politik, takže musí chodit do Poslanecké sněmovny. To přesně se stalo tady u nás v České republice. Masivní absolutní ignorace pracovních povinností předsedy vlády k Poslanecké sněmovně.
Toť citace usnesení, které je schváleno touto Sněmovnou. A prosil bych vládu, aby dle svých možností toto usnesení plnila.
A pan poslanec Hájek se přihlásil též do podrobné rozpravy. A poprosil bych případně o předání návrhu usnesení i zpravodajce. Děkuji. Také vás poprosím, abyste návrh případně předal zpravodajce. A pokud se již nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, tak v tuto chvíli podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. V tom případě bychom nyní měli hlasovat o usneseních. A prosím o klid v sále, budeme hlasovat.
A jako třetí návrh na usnesení pana poslance Hájka.
Ano, děkuji. To je návrh procedury. Je jednoduchá, přesto bych jí nechal schválit. Čili i u návrhu komise po bodech.
Takže já to ještě upřesním. Tím pádem budeme hlasovat čtyřikrát. "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby postupovala v intencích opatření vyšetřovací komise uvedených v závěrečné zprávě."
Budeme hlasovat postupně všechny čtyři návrhy. Já zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je proti? Děkuji. Já zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat.